Já také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Nevím, kdo mě citoval, že odmítám zavést certifikát FSC. Pouze si musíme říct fakta. Takže v tom není problém. Před zhruba deseti dny mě navštívili zástupci dřevozpracujícího průmyslu. Asi hodinu jsme debatovali o tomto problému a dohodli jsme se na následující věci, že budeme jednat - zástupci Ministerstva zemědělství, zástupci dřevozpracujícího průmyslu, ale musíme vtáhnout do toho certifikační společnost FSC, která bohužel nemá jednoznačný výklad a jednoznačné požadavky v jednotlivých zemích. A u nás požadují věci, které v jiných zemích nepožadují. Na části majetku jsme ochotni tento certifikát zavést. Navíc tyto náklady by se zvedly u Lesů České republiky, pokud bychom certifikovali všechny lesy České republiky.
Já děkuji. Prosím, pan poslanec má zájem o doplňující otázku, tak prosím o doplňující dotaz.
Nebyly to zprávy z médií, ale od některých zástupců odborné obce, takže to se omlouvám. Pokud se týká těch podmínek.
Pan ministr nemá zájem o doplňující odpověď, takže se posuneme dál.
Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se na vás obrátil ve věci určitého mediačního problému. Ten spor přerostl do sporu mezi skupinami vandalů neustále tuto sochu pomalovávajících.
Takže nemám v tomto směru úplně nějakou jasnou radu. Pokud bude něco konkrétního, tak samozřejmě jsem připraven.
Nyní prosím paní poslankyni Maříkovou, která bude interpelovat ministra...
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Dovolte mi, abych přečetl omluvy. Paní poslankyně Melková se omlouvá mezi 10.30 a koncem jednacího dne z pracovních důvodů. A to je - není to vše, ještě se omlouvá pan poslanec Rozner od 13.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. K pořadu schůze, nebo s přednostním právem?
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil navrhnout, aby jako první bod dnešního jednání schůze byl zařazen nový bod Rozporná stanoviska předsedy vlády a prezidenta republiky k výskytu, výrobě a zkoušení novičoku na území České republiky, tak abychom tuto závažnou situaci, která tady proběhla, kdy je rozpor mezi prohlášením vysokých ústavních činitelů, a to je hlava státu a předseda vlády, abychom ji mohli prodiskutovat. Já mohu zopakovat, že předseda vlády citoval ze stejných dokumentů jako prezident republiky, přitom jak...
Prosím, abyste se usadili do lavic a sledovali průběh rozpravy. Děkuji.
Mělo to velký jak mezinárodní, tak vnitropolitický dopad, a proto navrhuji, abychom tento nový bod zařadili jako první bod dnešního jednání.
Ano, děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych podpořil návrh pana předsedy Bělobrádka, aby téma údajného skladování a testování látky novičok na území České republiky bylo zařazeno jako první bod dnešního jednání. Je známo, že nechválím vládu příliš často, ale když si to zaslouží, tak to milerád udělám a připomenu, jak ta situace vznikla. Vznikla nehorázným prohlášením Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, že látka novičok nemusela pocházet z Ruské federace, že mohla pocházet i z jiných zemí, a jmenovalo mezi nimi Českou republiky. Ale nikde na celém světě to ti prezidenti potom netroubí do veřejnosti, pokud zrovna účelem tohoto kroku není vzkázat do Kremlu: podívejte se, jak já tady za vás bojuji pro vaši propagandu, což jsem přesvědčen, že byl přesně motiv pana prezidenta Zemana. Není tedy sebemenšího sporu o tom, co je nebo není pravda. Nicméně vzhledem k tomu, že toho výroku se dopustila hlava státu, prezident republiky, tak my pokládáme za nesmírně důležité, aby pravdivý výrok, pravdivý výrok, ke kterému došly orgány Sněmovny, verifikovala Sněmovna jako ústavní autorita svým usnesením. Na argumenty, že je to zbytečné, protože to přece řekl už premiér a usnesl se na tom zahraniční výbor, si dovolím říct, že to zbytečné není, protože jde o míru váhy té ústavní instituce. Prezident republiky je součást exekutivy. To není duch boží vznášející se nad vodami. To je součást exekutivy a exekutiva je kontrolována mocí zákonodárnou. A přijmout to usnesení pouze na úrovni orgánů Sněmovny nám nepřijde dostatečné. Myslíme si, že usnesení Sněmovny je tou správnou autoritou. Chtěl bych se obrátit na ty kolegy, kteří hlasovali na zahraničním výboru pro ono usnesení, po kterém já volám. Prosím tedy o zařazení tohoto bodu.
Děkuji.
Někdy v průběhu zimy jsem zaznamenala vaše mediální prohlášení, ve kterém jste občany vyzýval, aby Ministerstvu zdravotnictví hlásili, kde je málo zubních lékařů, kde je jejich péče nedostupná. Nic ve zlém, chápu, že PR je velmi důležité, ale přece jen. Děkuji za vysvětlení.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Máme data. Zpracovali jsme dokonce mapu. Je tam několik kritérií. Ale zkrátka myslím si, že mít nějaké podněty od občanů také není úplně špatně. A jsou tam asi čtyři úrovně, od té skutečně naprosté nedostupnosti po nějakou zhoršenou dostupnost. Takže to je něco, co máme zmapováno, a uvidíme. Doufám, že ten program bude úspěšný, protože v zásadě dneska jediná možnost, kterou máme, je skutečně ta finanční motivace. Ono to není pouze o tom, že ten lékař tam přijde bez ničeho. Takže musí se asi zapojit ještě i další resorty, je to skutečně komplexnější.
Takže paní poslankyně máte svoje dvě minuty.
Vážená paní ministryně, obrátili se na mě postižení občané, kteří nemohou používat mechanický vozík, ale jsou schopni se pohybovat pouze na tom elektrickém vozíku. Bohužel mají problém s možnostmi získat automobil, který je upravený právě pro elektrické vozíky, tedy auta, kde člověk nepřesedá, ale najíždí přímo s vozíkem. Příspěvky na auto pro postižené, ať už používají mechanický, nebo elektrický vozík, jsou stejné, takže v praxi jsou lidé odkázání na elektrické vozíky diskriminováni a nemají reálnou šanci si pořídit auto, které by jistě přispělo k jejich větší socializaci. Cenově dostupná auta se ovšem ve světě vyrábějí od Japonska až po Indii a Čínu a určitě i jinde ve světě. Prosím vás o zvážení, zda by ministerstvo či nějaká státní organizace vozy vysoutěžila a nakoupila a následně poskytla postiženým s tím, že by na ně přispěly buď zdravotní pojišťovny, nebo Česká okresní správa sociálního zabezpečení. Předem děkuji za odpověď a doufám a věřím, že se tím ministerstvo bude zabývat.
Já vždycky hlásím, kdo se má připravit.
Vážená paní ministryně, magistrát označil celé území města Ústí nad Labem za sociálně vyloučenou lokalitu, což mimo jiné znamená nevyplácení části podpory v hmotné nouzi. My toto odmítáme a jsme samozřejmě rádi, že se byznys s chudobou v Ústí zastaví. Většina sociálně nejslabších lidí bez kapitálových a sociálních jistot a vazeb bude rozptýlena do okolních měst a obcí. Významně ohrožena je i kvůli stěhování a dlouhodobé existenční nejistotě možnost dětí dosáhnout lepší životní úrovně pomocí vzdělávání. A i když můžeme vést debatu o tom, komu by stát měl a neměl pomáhat, věřím v elementární shodu na tom, že dětem ano. Stejně tak toto plošné opatření dopadne i na ty, kteří si ve své situaci zkrátka nemohou pomoci a levnější byt neseženou: starobní důchodci, samoživitelky a další. Ti si najednou musí hledat novou existenci mimo město.
K otázce paní ministryně odpoví do třiceti dnů. Nyní pan poslanec Václav Klaus na ministra zemědělství, který je přítomen. Připraví se pan kolega Adamec. Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi za otázku a dodržení času. Pan ministr Milek má svých pět minut na odpověď.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych reagoval na tento podnět. Státní veterinární správa nediskriminuje malé zemědělské regionální výrobce. Toto lze doložit například počtem malých zpracovatelů mléka, takzvaných minimlékáren, které dozorují jednotlivé krajské veterinární správy. K dnešnímu dni existuje 266 takových provozů. V průběhu roce 2017 Státní veterinární správa dokonce na vlastní náklady prováděla laboratorní vyšetření syrového mléka zpracovaného v minimlékárně.
Slováci to mají podle mě velmi dobře uděláno. To už je jedno, ale ta povinnost bude přenesena na výrobce. Takto to na Slovensku funguje a myslím si, že velmi dobře. Na druhou stranu pokud ten lék není dostupný, tak to také není zákonné, ale děje se to. Byla tam sice nějaká debata o tom, jestli to je v souladu s evropským právem, ale podle mých informací je, takže musíme udělat tyto dvě změny. Toto připravíme v řádu měsíců.
Prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku, tak prosím rychle.
Já jenom krátkou glosu. To znamená, možná neexistují desítky stížností lékárníků, ale existují desítky stížností pacientů. Určitě každá malá lékárna nemůže mít na skladě všechny léčivé přípravky, ale má mít právo si je vyžádat. To znamená, tady se budeme přít, zda je možné, nebo není možné.
Prosím pana ministra, jestli má zájem o reakci.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Jelikož se jedná o lidi vyloučené z běžné společnosti, jejich chování je velice vzdálené standardu ostatních lidí a ostatní lidé z nich mají oprávněně strach. Taktéž jde o lidi často v podnapilém stavu, nebo dokonce pod vlivem návykových látek, kteří mají blízko k agresivnímu a život ohrožujícímu jednání. Tito lidé často provádějí potřebu přímo na místě, jelikož již ztratili veškeré zábrany. Jejich chování samozřejmě vyvolává pohoršení, které vyústí v přivolání policie. A tady se dostávám k otázce, kterou bych vám chtěl položit. Přivolaná hlídka v podstatě provede pokus o identifikaci těchto osob, vyzve je k dodržování pořádku. A tím to končí. Pokud nedojde k fyzickému napadení příslušníka policie, tak po chvíli odjedou. Jelikož je to problém prakticky na celém území naší republiky, ptám se vás, pane ministře, zda má policie nějakou možnost tuto evidentně nebezpečnou situaci nějak řešit, a pokud ne, zda ministerstvo připravuje návrh legislativy, která by tuto situaci řešila. Pokud by odpovědi byly negativní, žádám vás zdvořile, abyste se aktivně zapojil do vyvolání debaty na toto téma.
Já také děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ministra Ťoka ve věci mýto, mýto, mýto. Připraví se pan poslanec Luzar.
Vážený pane ministře, mám dvě úplně jednoduché otázky.
Já také děkuji. Než dám slovo panu ministrovi, přečtu dvě omluvenky. Omlouvá se nám od 16 hodin do konce jednání z pracovních důvodů pan poslanec Kolovratník a omlouvá se nám od 16 hodin do 19 hodin z důvodu jednání paní poslankyně Balcarová.
Já jenom chci říci, že to byla jediná cesta, jak se dostat k tomu, že jsme byli schopni vypsat soutěž. Co děláme proti tomu, aby se to nestalo.
Děkuji. Má, takže prosím o dotaz.
V jaké fázi to teď momentálně je?
Závažné hygienické nedostatky, absence vlastních vyšetření výrobků, provozní dokumentace, nezajištěné dosledování výroby a výrobků. Opakované hygienické i dokumentační nedostatky, nezajištěná dosledovatelnost. Takže doopravdy je to 120 tisíc korun. Pokuta za nedostatky při těchto třech kontrolách, opakovaně hygienické i dokumentační nedostatky, nezajištění dosledovatelnosti, prošlé výrobní suroviny. K ukládání pokut lze obecně sdělit následující. Každý případ se posuzuje individuálně. Záleží na opakovanosti přestupku, závažnosti, objemu zboží, kterého se přestupek týká, jednání ze strany provozovatele potravinářského podniku, ochota nedostatky ve stanovené lhůtě odstranit.
Má. Prosím, pane poslanče, máte minutu na doplňující otázku. Děkuji panu ministrovi.
Vážený pane ministře, chtěl bych se dotázat na některé věci ohledně slev pro studenty. Jak se to bude hlídat? Protože u seniorů je to velmi jednoduché. U studentů je to trošku komplikované, protože školy nejsou právně zodpovědné za vydávání potvrzení. A tam vidím velký problém, protože třeba v Brně se zjistilo za loňský rok, že ti revizoři přišli na to, že skoro tisíc studentů vlastně mělo neplatný průkaz ze školy. A další věc si myslím, že je potřeba se také zeptat na otázku, jak to budete řešit v případě, protože dneska, když jezdí linkové autobusy a dojedou do města, tak se z nich stane příměstská doprava a vlastně jedou ve stejných trasách jako linky hromadné městské dopravy. Tak by mě zajímalo, jestli jste přemýšlel o tom, jak to těm obcím, které vlastně dotují tu prokazatelnou ztrátu, nahradíte, nebo jestli to necháte přímo na nich. Prostě bude to částka podle mě vyšší než těch šest miliard korun.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
Co se týče těch slev, tak je to koncipováno tak, že platnost slevy pro žáky mezi šestým až patnáctým rokem a studenty mezi patnáctým až dvacátým šestým rokem nebudou omezeny na trasu mezi bydlištěm a školou, tak jak tomu bylo doposud, a sleva bude poskytována i v době letních prázdnin. Budeme muset zvýšit kontrolní činnost nejenom kvůli tomu, abychom zkontrolovali, zda ty průkazy jsou platné a jestli toho někdo nezneužívá. Ono je tam ještě pár jiných věcí. Jsme si toho vědomi, je to riziko, ale já jsem docela přesvědčen o tom, že by to nemusel být zas až takový nárok.
Děkuji panu ministru dopravy. Kolega Adamec má zájem o doplňující otázku.
Možná ještě doplňující otázka.
Takže jsme k žádnému nepřistoupili z tohoto důvodu. Co se týče probíhající soutěže, tak ta soutěž proběhla. Proběhla kvalifikace, proběhlo podání předběžných nabídek, proběhlo hodnocení i určení vítězného uchazeče.
Děkuji. Tím tato interpelace končí. A nyní tedy prosím pana poslance Luzara, který bude interpelovat ministra Pelikána ve věci Nejvyššího správního soudu a trestání soudců, a připraví se paní poslankyně Golasowská.
Odvahu, že jste se pokusil zprostit funkce soudkyni. Předpokládám, že zjištění, která vás k tomu vedla, byla natolik závažná, že jste tento krajní, opravdu krajní prvek zvolil. Jinými slovy, v této trestní kauze, která momentálně byla řešena, existují přímé důkazy, které akorát nejdou použít. Jednou už, jestli se nepletu, soud rozhodl o tom, že byť jsou přímé důkazy a obhajoba namítá, že nemohou být použity, přesto je připustil. Jinými slovy, mířím třeba k panu Rathovi, který podobnou obhajobu využíval. Samozřejmě tresty soudců, nebo jak to nazvat, prohřešky soudců zatím řeší Nejvyšší správní soud.
Také děkuji.
Spokojen s tím samozřejmě nejsem. Na druhou stranu zase musím říci, že od toho je to soud, aby ne vždycky vyhověl těm návrhům. Takže zase to nepovažuji v tomto za něco skandálního. Jako by trochu zapomínal na to, že ti soudci a exekutoři dostávají do svých rukou jiné občany, a pokud takto unikne spravedlivému trestu špatný soudce nebo špatný exekutor, tak se to potom projeví na poškozování práv mnoha jiných. Takže vždy je to ve prospěch toho souzeného. A co je asi úplně nejdůležitější, vyjmenovaly by se tam ty nejčastější skutkové podstaty se sazbami, řekněme, trestů. A je-li s tím Sněmovna dlouhodobě nespokojena, což se mi jeví, že je, tak by měla mít příležitost toto upravit.
Také děkuji.
Jenom krátkou otázku.
Děkuji. Prosím pana ministra, jestli má zájem o doplňující odpověď.
Ale řekněme ideově tohle už je takto zafixováno, takže v tomto můžete toho nástupce cvičit.
Také děkuji. Připraví se pan poslanec Adamec.
Proto se mnoho firem obrací na cizince, aby doplnili stavy zaměstnanců, po nichž firmy zoufale, a zdůrazňuji, opravdu zoufale volají. Jeden příklad. Máme konec května a zahraniční zaměstnanci pro určitou firmu prošli pohovory již v dubnu. Ale firma na ně stále čeká. Mám na vás, pane ministře, dotaz a také prosbu, zda by nebylo možné vyjít firmám vstříc a udělit cizincům co nejdříve povolení, samozřejmě pokud mají všechny náležitosti v pořádku, a vyřídit to co nejdřív, aby firmy nepřicházely o zakázky a mohly tak zaplnit volná pracovní místa.
Děkuji za krátkou otázku. Připraví se pan poslance Jelínek.
Mě proto zajímá, jak je tenhle harmonogram plněn. Už v interpelaci na pana premiéra v demisi jsem zdůrazňovala, že velkým problémem při přípravě tohoto zákona je mezirezortní spolupráce.
Já děkuji za dodržení času.
Přivítal jsem možnost projednání těchto otázek na platformě všech stěžejních subjektů - zemědělců, potravinářů, obchodníků a Ministerstva zemědělství. Současně jsem zdůraznil, že prioritou Ministerstva zemědělství je podpora českého zemědělství a potravinářství, včetně dosažení soběstačnosti v základních komoditách. Tato otázka je intenzivně řešena jak na úrovni jednotlivých členských států, tak Evropskou komisí. Takže chtěli bychom připravit novelu zákona o významné tržní síle a v této novele bychom se tímto chtěli zaobírat. Poslední akce některých řetězců, tady vidíte jednu z nich , zrovna teď probíhá v Kauflandu, za jednu korunu litr mléka. Ptám se, kde je nákladová cena. Určitě ano. Takže už momentálně dneska právníci na Ministerstvu zemědělství zpracovávají názor na to a podáme podnět na ÚOHS a na Ministerstvo financí.
Já také děkuji.
Jedno je vyrobeno v České republice a pak je český původ. Chystáme určitou změnu a změkčení, ale na druhou stranu si myslím, že vyrábět méně jak 50 % vepřového v zemi, kde je to národní jídlo, je hazard.
Vážený pane ministře, v úterý demonstrovali nespokojení starostové před Úřadem vlády. Šlo jim o přijetí novely zákona o střetu zájmů ve znění senátního návrhu. Co mě v této souvislosti zarazilo, je mimořádně omezený prostor pro demonstrující před úřadem vlády. Musí se tísnit na pár metrech. Ohrožuje je tramvajový a automobilový provoz. Při větším počtu demonstrantů hrozí buď jejich zranění, nebo zastavení provozu. Demonstrující by podle mého názoru měli mít před Úřadem vlády daleko více místa, aby před sídlem premiéra mohli svobodně říct, co si o vládních krocích myslí.